A jak může doktor práv říct, že podat určovací žalobu je zločin. No, my jsme hovořili ze všech sil.
Kompenzují se proto pouze křivdy, které se církvím staly v tomto rozhodném období. A teď k tomu důležitému. Proto bohužel pan kolega Mašek nemá pravdu, když tady argumentuje tím, že ve smlouvách došlo k prolomení 25. února. A za ten vyvlastněný majetek dále podle toho zákona měla být vyplacena náhrada.
Přihlaste se do řádné rozpravy, tohle není možné! Respektujme jeden druhého. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych sdělil ctěné Sněmovně a všem diskutujícím, že naprosto zbytečně tady se dovolávají čísel, analýz. Naprosto zbytečně se dovolávají právního vzdělání a respektování těch. Je to úplně nesmyslné, protože tady jde úplně o něco jiného. Ten je přece v tom, co jsem tady už mimochodem říkal, že restituce nejsou problém právní. Restituce jsou problém politický. A ty restituce bez ohledu na to, že mají nějakou formální podobu, jsou politickým rozhodnutím. Třeba dostatečnou politickou podporu veřejnosti. Ale jak říká náš milý současný papež, v případě takové věci jako restituce, dokonce aby měla smysl, tak musíte mít souhlas i toho, který tehdy spáchal ty zločiny. To je dokonce... tehdy to opravdu uzavřete politicky, ale vy jste nejenom že tedy neměli... to bylo obtížné, získat i souhlas viníka. Vy jste dokonce nedokázali získat ani tu podporu veřejnou politickou dostatečnou, a proto se vám to samozřejmě vrací. A musí se to vracet. Takže ta debata tady je prostě proto, že jste to politicky zpackali! Vy jste neudělali něco, co bylo skutečnou odpovědí na minulost, ta se dá udělat jedině tak, že je na tom shoda, protože s minulostí se nedá účtovat, ta se dá pouze nějakým způsobem veřejně přijmout jako něco, na čem se shodneme, a symbolicky po dohodě někoho odškodníme. Tento proces vy jste zavrhli, udělali jste to silou. Udělali jste to způsobem, který nebyl fér, a takhle to cítí velká část společnosti, a proto je tu ta debata! A je to vaše chyba. Ten hlavní problém je váš! Vy neumíte dělat politiku, nikdy jste to neuměl!
Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Gajdůškovou, že děkuji za tu analýzu, kterou nám poskytla. Bohužel se ale týká jiné verze toho zákona, než která byla schválena. Takže bohužel se nedá reálně použít. Nám vadí primárně to, že koalice deklaruje, že chce schválit ten zákon, a přitom se ani nesnaží, aby ten zákon u toho Ústavního soudu obstál. Z toho důvodu my to považujeme za podvod na voliče.
Nyní pan poslanec Juránek s faktickou poznámkou, připraví se kolega Farský, také k faktické poznámce.
Děkuji za slovo.
A k tomu neuvěřitelnému příkladu s luxusním kolem ze sklepa, já vám řeknu jiný. To, co tady dneska navrhujete, je, jako kdyby vám někdo ukradl auto, mnoho let s ním jezdil, obušil ho, ojel ho a po letech vám ho s prázdnou nádrží policie našla a vracela. A někdo vám řekl: Jo, to auto dostanete zpátky, ale nejdřív zaplaťte daň. To je zdanění církevních restitucí, které tady dneska navrhujete.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Bláhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To znamená, že opravdu jde o to, jestli jsme vrátili ten majetek stejně těm obyčejným lidem jako těm církvím. O nic jiného. Já věřím, že o tom je i ta debata tady. To bylo spravedlivé? Děkuji.
Nyní faktická poznámka pana poslance Kalouska. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Je to společenství lidí, obyčejných lidí, kteří se prostě hlásí k nějakému vyznání, k nějaké víře. Takže to dostali zpátky ti obyčejní lidé a nedostali víc než jiní obyčejní lidé.
Já bych chtěl říct, že jsem velmi rád, že drtivá většina poslanců se shodla na tom, že krást se nemá. Že se nemá krást ani moc, ani málo, ale že se nemá krást vůbec. A potom ve všech těch vystoupeních zaznělo, že tedy církvi majetek ukradli komunisti. Z mého pohledu to pravda je, protože mám několik takových zkušeností z mé kliniky, které začaly pár korunami, a dostali se do těžké situace. Tak ať ho vrátí! Ten, kdo něco ukradl, má to vrátit. Tak ať vrátí, ať splácí a bude klid, nebudeme se muset hádat, budeme mít pokoj a mír a budeme moci pokračovat v dalším, daleko důležitějším a významnějším zákonu pro občany této země.
Děkuji panu poslanci Válkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nevidím ho tady, tak mu ho nemohu udělit. Pokud nebude přijat, tak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Teď tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.
Nyní jsou zde faktické poznámky. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Radim Fiala jako první, po něm pan poslanec Španěl.
Já považuji Evropskou unii za totalitní stát. A řeknu vám proč. Takže já to bohužel z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku nepovažuji za výhru.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já toho většinou mnoho nenamluvím.
Žádné další přihlášky do rozpravy nemám, ani nikoho nevidím. Takže rozpravu končím. Pan ministr má zájem, prosím, máte slovo.
Jakmile se k němu dostaneme, tak určitě s ním budeme řádně nakládat. A samozřejmě já předpokládám, že bude platit ten závazek. To znamená, stejně velkorysí, jako jsme my, budou i Britové vůči našim občanům. Myslím si, že tak jak byla ta dohoda navržena, tak byla akceptovatelná pro obě strany. Britská strana se rozhodla tu dohodu shodit ze stolu s tím, že možná vyjedná něco jiného či lepšího, nicméně zatím jsme stále neslyšeli, co by to mělo být.
A v jednání se senátory budu říkat: zdržujte to co nejdéle, vyčkávejte, dokud nebudeme vědět, že i britská strana se zachovala správným způsobem.
Děkuji panu zpravodaji. Než všichni přijdou, tak vás seznámím s omluvami. Pan poslanec Vyzula se omlouvá od 14.30 do 16 hodin z osobních důvodů dnes. Z dnešního odpoledního a zítřejšího dopoledního jednání se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Roman Sklenák. Pan poslanec Roman Onderka z pracovních důvodů dnes až do konce jednacího dne. Jsme připraveni na hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 368 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."
Nicméně pan ministr má pravdu. Co by bylo důležité a co myslím, že je třeba položit panu ministrovi za otázku, je, jestli máme v tuto chvíli jistotu, že to tak bude i recipročně, jestli v tuto chvíli máme jistotu, že pokud my schválíme takový zákon, že i Spojené království schválí zákon, který tyto možnosti, tuto ochranu poskytuje i českým občanům, kteří doposud žijí ve Velké Británii. Protože si myslím, že by bylo nesmyslné, abychom my dělali nějaký krok a neměli zajištěno. To je důležité, že chceme chránit občany Velké Británie, ale my bychom měli mít v první řadě jistotu, že našim občanům, kteří žijí ve Velké Británii, je garantováno to samé. To znamená, toto je moje základní otázka na pana ministra. Máme zajištěnu reciprocitu? Ale chci nejprve vědět, jestli to bude platit i z druhé strany a jestli máme jistotu, že naši občané budou ve Velké Británii chráněni stejným způsobem, jako chceme chránit občany Velké Británie v České republice.
Náš dotaz, který tu už položil pan poslanec Benda, zní takto: Jak je tedy domluvena a zajištěna ta reciprocita? Jak probíhala ta jednání? Jsme připraveni ho podpořit i v tom zrychleném projednávání, nebo už v prvním čtení. Záleží nám na vztazích s Velkou Británií. Jsme přesvědčeni, že v zájmu České republiky je dosáhnout toho, aby bilaterální vztahy s Velkou Británií i po jejím odchodu z Evropské unie byly v maximální možné míře podobné tomu, jako jsou vztahy mezi oběma našimi zeměmi, když je Británie v Evropské unii. A tady chci říct, že ano, můžete mi odpovědět, ale tvrdý brexit je málo pravděpodobná varianta, to je tak v řádu několika procent. A na to bych vám odpověděl, i kdyby to bylo jedno procento, tak je to tak závažná věc, že se na ni musí vláda nějakým způsobem připravovat. Co bude chtít česká vláda? Jaké bude zastávat pozice? Jakým směrem se bude vyvíjet tlak české diplomacie v takovýchto případných jednáních? Ano, nemusejí nastat. Takže pane ministře, bohužel se musím v této věci obracet pouze na vás, protože zde není ani premiér, ani ministr zahraničních věcí, ale prosím vás o odpovězení na tyto tři otázky.
Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Petru Fialovi. Mám dvě přednostní práva, a to pana místopředsedy Okamury a potom ministr vnitra a místopředseda vlády s přednostním právem se chystá odpovědět na ty otázky.
Vážené dámy a pánové, projednáváme tady zákon na úpravu vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií po brexitu. Je nám jasné, že vládu nevedou sympatie k brexitu, ale pragmatické uvažování, protože na jedné straně je sice Brusel, ale na té druhé je naše povinnost pomoci 40 tisícům českých občanů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii, což je x-krát více, než je Britů u nás.
Tady zaznělo to, že ten Brusel. Já bych chtěl vědět, co ten Brusel tedy je. Je to Rada EU, nebo je to Rada, nebo jsou to europoslanci?
Děkuji.
Piráti tento zákon podpoří. Já to rozhodnutí rozhodně nehodnotím jako dobré, protože nám přinese spoustu problémů, které jsme jinak mít nemuseli. Prostě slibovat 350 milionů liber do národního zdravotního systému, jak se to dělo během té kampaně, byla podlá lež a ukázalo se to ostatně hned po vyhlášení výsledku toho referenda. To, v jakém stavu je momentálně Velká Británie, to je skutečně smutné. Britská vláda souhlasila s výstupovou dohodou, která by všechny tyto problémy, které má řešit tento zákon, řešila a mnohé další navíc. Bohužel britský parlament ji odmítl. Ten problém je prostě v Británii, ne u nás, ne v Evropě. A ten problém, který se tady vytvořil, tak to neodnese nějaká abstraktní Evropská unie, to odnesou konkrétní evropští a britští občané. Já jsem rád, že tady máme tenhle zákon, protože potřebujeme vyřešit ty největší potíže.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Přeji hezké poledne. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi na začátek takové krátké shrnutí. Řekli, že jim stávající stav nevyhovuje, a myslí si, že jim bude lépe mimo toto společenství. S tímto názorem někdo souhlasí, někdo s ním nesouhlasí, v každém případě ho všichni musíme respektovat. Já bych ráda jenom upozornila na jednu věc, že toto rozhodnutí je naprosto legální, nejde ani o nic mimořádného. Myslím, že se neděje nic zvláštního. Jediné, co je na tom mimořádného, že je to prostě poprvé. Vzpomeňme si například na mnoho let dozadu tomu, kdy se Francie rozhodla vystoupit z vojenských struktur NATO. Je velmi málo pravděpodobné, že by se rozhodnutí nějakým způsobem změnilo, i když jednostranné stažení žádosti o vystoupení Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím umožňuje. Ale v tomto okamžiku se spíše zdá, že žádná dohoda nebude. Já samozřejmě vím, že zvláště v politice dva měsíce je velká doba, může se ještě mnoho změnit, ale my opravdu musíme počítat zatím s tvrdým brexitem. Není to však nic neočekávaného, o nesouhlasu britského parlamentu s vyjednanou dohodou se mluví už měsíce. Pan ministr již vlastně odpovídal, nicméně mě ta odpověď vůbec neuspokojila, protože jestli mám správné informace, tak vy se odvoláváte na dohodu, na ten dokument, ke kterému se přihlásila britská vláda, ale ten je právě vázán na to, že dojde k dohodě. A teď tady mně chybí, že tu není pan premiér, není tu ani pan ministr zahraničních věcí. To znamená, kde my máme záruky té reciprocity? Protože ten dokument to skutečně v případě tvrdého brexitu nebude řešit. Takže mě by v tuto chvíli zajímalo, jak se vlastně česká vláda bude chovat, jak bude dále vyjednávat. Ale zároveň se tedy ptám, jak zajistíme reciprocitu postavení našich občanů v Británii. Plánuje vláda v této věci předkládat další zákony? Já jsem v programu nic takového neviděla. Z mého pohledu se prostě zatím zdá, že vláda přípravy na brexit podcenila, a jestli se mýlím, tak moc prosím.
Děkuji. Pan kolega Kalousek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Kováčiku, církev není ten či onen prelát nebo to či ono biskupství. Církev je společenství lidí, kteří jsou si rovni a vyznávají nějakou víru. Nicméně vystupuji proto, abych reagoval na vyjádření pana předsedajícího, že tahle diskuze je skutečně nepřípadná. To proběhlo, to trvalo dvacet let. Jsme právní stát a chceme dodržovat smlouvy, které byly uzavřeny? Nebo nejsme právní stát a po bolševicku ty smlouvy ohneme? Ano, nebo ne? Nic jiného dnes na stole není. Zdá se, že většina v téhle Sněmovně nechce respektovat právní stát, určovací žaloby dokonce pokládá za zločin, smlouvy nerespektuje a chce je po bolševicku ohnout. Ale to neznamená, že budeme žít v lepší zemi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Není, to jsem ani netvrdil.
Kolega Benda je trpělivý.
Ale o tom nemůžete rozhodnout ani vy, ani já, jestli se o jednu věc žádá dvakrát. O tom může rozhodnout jenom ten nezávislý soud. A obrátit se na ten nezávislý soud je právo každé fyzické i právnické osoby a označovat to za zločin, to je prostě věc vašeho vkusu.
Nyní pan kolega Benda a připraví se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, paní předkladatelko, dámy a pánové. Roztomilé, ale nedá se s tím nic dělat. Jenom říkám, jakým způsobem jsou v tomto sále nadužívány faktické poznámky. První drobounký dotaz, který vznesu - a teď musím bohužel asi prostřednictvím jeho samého k panu předsedajícímu. Nepochopil jsem, proč byl pan kolega Stanjura vykárán za větu "řekl mi komunista". Co vám na této větě vadilo, pane předsedající? Vadí vám, že jste komunista? Nechci za každou cenu komentář, jenom se mi to zdálo takové zvláštní ohrazení. Revize první pozemkové reformy, první pozemková reforma - naprosté bludy, které vůbec nechápu, kde se seberou. Žádný takový majetek prosím nenajdete. Tak já jenom abychom si tady pořád nevykládali takovéhle nesmysly. Pan kolega Kováčik vystoupil poměrně věcně až na to, že jeho vystoupení bylo přesnou ukázkou toho, o co se tady jedná. Bohužel zbytek vládní koalice - a nevím, jak to bude s poslanci SPD, na to jsem zvědav, jak zahlasují po vystoupení pan předsedy Okamury v prvním čtení - zbytek vládní koalice je v rukou komunistické strany naprosto zjevně a evidentně a musí dělat to, co jim komunistická strana poručí. Proto jde hlasovat. Pan poslanec Kováčik tady také řekl, že je věcí vlastního názoru a svědomí každého v této Sněmovně, jak bude hlasovat. A oni tady tak jako trapně chodí a říkají: No to jsme to asi zkazili, my jsme to tak úplně vážně nemysleli. Tak svoboda rozhodování ano, pokud rozhodujete tak, jak si přeji já. Tak to je k tomu procedurálnímu a procesnímu příběhu. No samozřejmě že nemáme volat jednotlivým ústavním soudcům, jako se teď možná děje a říkat: my bychom rádi, abyste... Ale jakým jiným způsobem chcete na půdě Poslanecké sněmovny dokazovat a prokazovat, že se jedná o protiústavní návrh, než tím, že řeknete "no myslíme si, že to zruší Ústavní soud"?
Opravdu my máme řešit vztah mezi Severním Irskem a Irskem z České republiky? A říkat, co je dobře a co je špatně? A to jsou ty mé dotazy. Jaká byla a jaká bude k té irské pojistce? Nebo to dělá všechno Barnier a my jsme pak jenom informováni o tom, jak to dopadlo? Ať si tam dělají, ať se v tom parlamentu hádají, my už vyjednávat nebudeme, my už nemáme kam ustoupit. Já to vnímám jako nátlak, jako zdvižený prst, jako potrestání někoho, kdo si dovolil říci, že chce opustit Evropskou unii. Ale nemáme vyjednanou reciprocitu.